Pokud oni mají zavřenou tuto přidruženou výrobu, nemají v tuto chvíli žádné peníze, žádné to cash flow, jak s oblibou říká pan premiér. Přitom musí taky platit komerční nájmy.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nějakou věcnou náplň několika bodů, které nutně potřebují k tomu, aby dál pokračoval nouzový stav.
A já vám budu dneska vyprávět příběh o podrazu, který se stal v rámci nouzového stavu, který tu nyní chce vláda o měsíc prodloužit. Předesílám, že tu budu vystupovat především jako člen ústavně-právního výboru, ale budu volit taková slova, aby tomu rozuměl skutečně každý, protože skutečně každý by tomu rozumět měl. Ta byla vydána Ministerstvem zdravotnictví jako mimořádné opatření podle zákona na ochranu veřejného zdraví. Proč se vláda rozhodla pro systémovou změnu? To v tom zákoně o ochraně veřejného zdraví není. Co to znamená a v čem spočívá ten podraz? To je něco, co je pro nás naprosto nepřijatelné a co bude mít zásadní důsledky. Zdá se mi, jako kdyby snad vláda chtěla, aby se každý občan v této republice aspoň jednou podíval před soud jako účastník řízení. Aby se prostě o svá práva musel soudit. Ale normální není se soudit. A jaké jsou podle mě scénáře, které mohou nastat? V zásadě jsou tři. To znamená, bude povinen k náhradě škody na základě nesprávného úředního postupu. Dále ta opatření zasahují do základních, do Ústavou, Listinou aprobovaných a uznaných základních lidských práv a svobod. A abych z toho vyšel nějak pozitivně a konstruktivně, já vyzývám vládu, aby představila jasný odškodňovací mechanismus. Aby řekla: milí podnikatelé, my jsme vám zavřeli provozovny, my vám tu škodu nahradíme. Protože jestli se to nestane, tak ti podnikatelé uplatní desítky tisíc nároků.
Pokračujeme vystoupením paní poslankyně Jarošové, připraví se paní poslankyně Helena Válková. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, stojíme dnes před rozhodnutím, zda posvětíme záměr vlády a zvedneme ruku pro další prodloužení nouzového stavu v naší zemi, který je, jak se shodneme, nepříjemným zásahem do osobních svobod každého občana a který zároveň umožňuje vládě přijímat opatření, která by za normálního stavu přijmout nemohla. Jistě se všichni shodneme, že vyhlášení nouzového stavu za současné situace je opodstatněné, protože záchrana životů a zdraví obyvatel je prioritní. V pořadí druhou prioritou však musí být ochrana našich živnostníků a malých firem, na které mají současná opatření devastační účinek. Živnostníci nemohou provozovat svoji činnost, uchází jim zisk a mohou se dostat do neočekávané a přechodné platební neschopnosti. Lze přitom očekávat, že tyto krátkodobé ekonomické dopady se budou i nadále prohlubovat. Všem těmto lidem jsme povinni pomoci, a to rychle a účinně. Vláda by podle mě v první řadě měla přehodnotit své priority v oblasti třeba státních zakázek. Zda je opravdu nutné třeba nakupovat drahé americké vrtulníky nebo posilovat drahé zahraniční mise. Pak se mi zdá neomluvitelné v této nelehké době vydávání stovek milionů na podporu politických neziskovek. Vláda by také měla, tak jak to v SPD celou dobu navrhujeme, lépe posoudit oprávněnost vyplácených sociálních dávek a přejít od vyplácení plošného k tomu adresnějšímu, které je vázané na splnění jistých podmínek, tak aby je obdrželi ti potřební, a ne paraziti. To je vyhazování peněz oknem.
Ale netýká se to pouze vysokých škol, týká se to také jazykových škol. Takže za nás, my ten váš návrh v tuto chvíli podpořit nemůžeme, protože se ta věc bude zítra řešit na Ústředním krizovém štábu a vy tam svého zástupce máte.
Je to hezké, že jste se vyjádřil k bodu, ale znovu říkám, v téhle fázi by každý měl buď navrhovat, nebo nevystupovat. Respektujme jednací řád, zvlášť v případě, kdy máme nouzový stav, sedí nás tu dvě stě a jinak v celé republice jsou lidi dva metry od sebe. Jestli ještě někdo k pořadu schůze? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Nejprve navrhuje zařazení nového bodu - omezení přeshraničního pohybu občanů České republiky v době nouzového stavu. Nejprve tedy zařazení nového bodu. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Nový bod navržený paní předsedkyní Pekarovou Adamovou. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Pevné zařazení nebudeme hlasovat. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Pevné zařazení nebudeme hlasovat. Dále je zde návrh pana předsedy Jurečky, zařazení nového bodu Aktuální informace vlády České republiky o opatřeních na pomoc firmám a živnostníkům, zda jsem si to takto správně poznačil. Ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Tento návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Dále je zde návrh pana poslance Kolovratníka, abychom jako první bod ve volebním bloku ve variabilním týdnu zařadili bod změna v orgánech Poslanecké sněmovny. S náhradní kartou číslo 16 hlasuje pan poslanec Bartoš. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 45. schůze dne 2. dubna tohoto roku. Nyní bychom nejprve přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jiřího Miholu a poslance Jiřího Valentu. Nikoho nevidím, necháme tedy o návrhu, který zazněl, hlasovat. Hlasování číslo 1, přihlášeno je 134 poslanců, pro 132, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 45. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jiřího Miholu a Jiřího Valentu. Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila Poslanecké sněmovně, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda chce někdo vystoupit ke stavu legislativní nouze. Kdo je proti? Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 45. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Navrhujeme:
Končí nám duben. Je to nízká částka, a ještě se nevyplácí. Nevím, kdo vymyslel, že v programu Antivirus musíte mimo jiné doložit smlouvu o zřízení bankovního účtu. To mohl udělat jenom někdo, kdo nikdy nic neprovozoval a nikdy nefungoval. Hlavně že ty firmy z těch účtů posílají každý měsíc sociální pojištění! Zaplatíte o dva dny později, přijde penále. Já myslím, že to není pravda, ale když to říká paní ministryně, tak to asi pravda bude. No je to pravda, paní ministryně, je to pravda. Na straně těch, kteří to vymysleli, nebo těch, kteří to podávají? Já myslím, že odpověď je jednoznačná: na straně těch, kteří to vymysleli. To je velký problém. Přitom sama jste tady tvrdila, že to bude trvat týdny a měsíce. A byla to opozice jako celek, která tady hlasovala. Můžete se podívat na tu sjetinu. Už jenom očekávám tiskovou konferenci, kde se paní ministryně pochválí, jak to tady prosadila. To bychom ten kruh úplně uzavřeli: proti návrhu, proti návrhu, proti návrhu - teď je to můj návrh: pro návrh, jsem skvělá, prosadila jsem to.
Moje úvodní slovo, a nebudu citovat celé úvodní slovo, tam je to krásně popsané, můžete si ho všichni vyhledat: "Poslední nebo předposlední věc, kterou bych chtěla uvést, objevují se zde návrhy na to, aby ošetřovné bylo vypláceno ve výši 80 % předchozího příjmu. To je můj původní návrh, se kterým jsem šla na vyjednávání do vlády. Program Antivirus, což je zjednodušeně řečeno režim kurzarbeitu, bude velmi nákladná záležitost. A jestli se máme rozhodnout, jak postavit naši ekonomiku nejlépe na nohy, tak v tuto chvíli prioritizujeme záchranu pracovních míst. Je to podpásovka. A to jsme taky udělali. My jsme se po měsíci k tomu vrátili a teď to navrhujeme. Rodiny o nic nepřijdou. A k dotazu pana předsedy Jurečky, proč to není od začátku. No to je jednoduchá úvaha. Protože v březnu měly ještě rodiny mzdu a ošetřovné. Tam ten výpadek příjmů není tak vysoký. A ještě jedna věc. My normálně, když se nerozhodujeme na základě dat, tak opozice křičí: rozhodujete se bez dat! Když se rozhodujeme na základě dat, tak křičíte: už to mělo být dávno! Asi nikdy nic. My jsme slíbili, že když budou školy zavřené více jak měsíc, tak vyšší ošetřovné navrhneme. To jsme udělali! Takže toliko k těm vašim otázkám. A ještě jednou říkám, není to žádný kalkul.
Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.
Součástí navrhovaných změn je vedle vytvoření legislativních předpokladů pro realizaci portálu MOJE daně též rozšíření způsobů, jimiž lze potvrdit, že podání odeslala skutečně osoba v něm uvedená. Rozšíří se také okruh informací, které si bude moci jednotlivec opatřit z domova prostřednictvím internetu bez nutnosti navštívit úřad. V rámci úpravy kontrolních postupů je díky navrženým změnám otevřen prostor pro distanční komunikaci. Daňová kontrola tak bude moci v řadě případů probíhat i na dálku bez nutnosti osobní návštěvy úřadu nebo úředníka. Současně platí, že při hledání optimální formy komunikace se bude přihlížet k preferencím kontrolované osoby. Současná úprava naopak nutí správce daně, aby si k provedení některých úkonů zajistil osobní účast daňového subjektu. Výrazné snížení úroku z prodlení a úroku z posečkané částky považuji za velmi důležitý signál pro všechny, kteří se dostanou v důsledku stávající krize do situace, kdy nebudou moci splácet své nedoplatky. Snížení úroku naopak představuje plošné a trvale pozitivní opatření. Příklady na jednotlivých číslech jsem tu již několikrát ukazovala a najdete je i v důvodové zprávě. Domnívám se, že tuto změnu v současné tíživé situaci ocení řada subjektů, a to zejména těch nejmenších. To si ovšem vyžádá prodloužení lhůty pro vyhledávací činnost správce daně o 15 dní, neboť správce daně bude muset nově při zpracování každého uplatněného nároku posoudit nejen to, zda je uplatněná částka sporná, nebo nesporná, ale též v jakém rozsahu by mohl určit výši případné zálohy. V pondělí 20. dubna 2020 byl proto vládou schválen návrh zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru a následně předložen Poslanecké sněmovně. Ačkoli se pozměňovací návrhy Senátu v této fázi posuzují jako jeden celek, nemohla bych s jednotlivými změnami souhlasit, ani kdyby byly uplatněny izolovaně. Prosím vás proto o odmítnutí Senátem navržených změn a o schválení návrhu zákona v tom znění, které už bylo jednou schváleno touto Poslaneckou sněmovnou.
Jestli by to šlo vložit do systému, budu hrozně rád.
Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. Je zájem o závěrečné slovo po podrobné rozpravě v druhém čtení? Končím podrobnou rozpravu, a tím končím také druhé čtení tohoto návrhu.
A v tuto chvíli by to tedy bylo až na ten variabilní týden, na tu středu, pokud se v té době volby uskuteční.
Jako další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Lipavský.
Vycházím z toho, že bude přijat návrh grémia, tedy za ty dva informativní body odpoledne, doufám, že to mám správně naformulované, za bod Informace vlády k nákupu ochranných pomůcek. ČSA nejsou žádný strategický podnik. Jsou to malé aerolinie, které mají mizernou pověst, bohužel už to není dávno to rodinné stříbro, kterým kdysi bývaly, po manažerských zásazích současného zaměstnance čínského státu Jaroslava Tvrdíka a člena našeho Ústředního krizového štábu. Děkuji za slovo.
Jako další je v rozpravě přihlášen pan poslanec Ondřej Benešík.
Kdyby intervenční opatření byla učiněna o tři týdny dříve, mohl být dopad pandemie podle kvalifikovaných odhadů až o 95 % menší. Čína po dlouhou dobu šířila mylnou informaci, že virus není přenosný z člověka na člověka. Přitom již 31. prosince 2019 informovalo tchajwanské Centrum pro kontrolu šíření nemocí Světovou zdravotnickou organizaci o opaku. To vedlo k tomu, že řada států zavedla restriktivní opatření odpovídající vážnosti situace mnohem později, než by bylo nutné. Ještě 31. března konstatovala doktorka Birxová, koordinátorka americké administrativy pro koronavirus, že z důsledné analýzy čínských statistik jejím týmem vyplývá, že koronavirus nebude mít větší dopad, než měl podobný virus způsobující SARS. Jenomže je evidentní, že čínské statistiky tentokrát neodpovídaly skutečnosti. Světová zdravotnická organizace je velmi pravděpodobně za vývoj globální krize spoluzodpovědná. Světová zdravotnická organizace ještě v polovině ledna označovala nový koronavirus v celosvětovém měřítku pouze za střední ohrožení, teprve v pondělí 20. ledna 2020 hodnocení změnila na velmi vysoké riziko v rámci Číny a vysoké riziko celosvětově. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace, který byl v lednu na jednání v Pekingu, vyjádřil plnou důvěru čínské vládě, že bude schopna epidemii sama zvládnout. Jak jsme všichni viděli, jeho důvěra nebyla opodstatněná. Z těchto důvodů požaduji důkladné vyšetření důvodů vedoucích k pandemii a analýzu dopadů čínské propagandy na naši situaci. Hlavním cílem vyšetření nemá být ostrakizace Číny, ale poučení mezinárodního společenství, které v budoucnu zvýší jeho odolnost. Takže já navrhuji, abychom zařadili na jednání Poslanecké sněmovny bod Vyšetření okolností vzniku a šíření pandemie koronaviru na mezinárodní úrovni, v rámci kterého chci navrhnout usnesení, kde bychom vyzvali předsedu vlády České republiky, aby takovéto vyšetřování inicioval v rámci Evropské unie.
Další je přihlášen pan poslanec Jiří Bláha.

Děkuji. Paní poslankyně Olga Richterová je další na řadě. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážení přítomní členové vlády, vážené kolegyně a kolegové v sále i vy, kteří sledujete. Já chci připomenout, že ano, předminulý týden Sněmovna přijala doprovodné usnesení, ale minulý týden na výboru pro sociální politiku, když jsme se vyptávali, jak to bude, jaké jsou představy ministerstva o ošetřovném pro dohodáře a také o tom kompenzačním bonusu pro dohodáře, tak u obojího zaznělo, že není žádná představa, nic konkrétního na tom výboru minulý týden nezaznělo. A právě proto jsem se třeba já osobně snažila co nejintenzívněji komunikovat i s médii, že to takhle dál nejde. A až po zvýšeném mediálním tlaku se najednou narychlo udělalo rozhodnutí. Ten vládní návrh byl nahraný do systému o půl třetí odpoledne. Přitom se bude dotýkat ve finále desítek tisíc osob. A jsou tři hodiny mezi tím, co byl nahrán pro nás pro informaci jako poslance, a co bude hlasován. Samozřejmě můžete říkat, že toto jsou domněnky, ale mnohé argumenty pro to svědčí. Takže já jenom chci shrnout, že takhle by se prostě transparentní a pro lidi srozumitelná politika dělat neměla. Že se bude rozhodovat podle toho, co je spravedlivé, a když někdo to pojistné odváděl, tak je prostě spravedlivé, aby také dostal to plnění. Celkově samozřejmě si v Pirátech uvědomujeme, že jde o změnu pracovního práva. Prostě práce je dnes pro zaměstnavatele příliš drahá, a proto využívají tyto formy zaměstnávání. A na závěr jen předestřu, že podstata pozměňovacího návrhu, který za Piráty předkládám, spočívá v tom, že má ambici být administrativně snazší. Má ambici být pro již nyní velmi zatížené státní úřady rychleji zprocesovatelný než to individuální posuzování. Samozřejmě to individuální posouzení je spravedlivější, ale my jsme se snažili v tom pozměňovacím návrhu nabídnout nějaký kompromis mezi rychlostí a administrativní zvládnutelností. Ale myslím si, že občané si zaslouží předvídatelné a o data opřené rozhodování.
Děkuji. Pan poslanec Petr Bendl. Máte slovo, pane poslanče.
Koneckonců už tady o tom byla podrobná debata, já se k tomu nechci vracet. Myslím, podpoříme všechny ty návrhy, neboť chceme, aby bylo alespoň něco. Na co se chci zeptat. Rozuměl jsem tomu správně, paní ministryně? Nicméně mateřské školy nezavírají 1. července.
Za čtvrté, zařadit do návrhu pořadu body, nové body: Informace vlády o uvolňování restriktivních opatření přijatých vládou, Informace vlády o nákupu ochranných pomůcek během nouzového stavu. Dále návrhy zákonů zamítnuté a vrácené Senátem v pořadí, jak bylo načteno. Za čtvrté, informace vlády o uvolňování restriktivních opatření přijatých vládou. Za páté, informace vlády o nákupu ochranných pomůcek během nouzového stavu. To je ze strany dnešního grémia vše. Nyní poprosím, vás, paní poslankyně a pány poslance, abyste se případně k návrhu pořadu vyjádřili vy.
Vláda postupně od té doby přijala několik konkrétních drobných výjimek, při kterých umožňuje českým občanům opustit naši zem. A samozřejmě tady nejde o cesty za rekreací. A také si samozřejmě uvědomujeme, že mnohé země stejně jako my také mají přísné podmínky pro to vůbec vstoupit na jejich území.
Já vás na okamžik přeruším. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, věnujte pozornost tomu, co je zde přednášeno.
Zřízení komise pro dohled nad chytrou karanténou vládní strany odmítly. Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z konce minulého týdne se měla chytrá karanténa rozšířit do všech krajů už včera. Dále by nás vláda měla informovat i o tom, jak byla pilotní fáze vyhodnocena po technické stránce, jak přistupují lidé k dobrovolnému sdílení těchto dat, kolik lidí odmítlo data sdílet. A v neposlední řadě, jaké všechny státní i nestátní instituce mají k datům přístup. Jak je s nimi nakládáno a jak s nimi bude naloženo i do budoucna.